Jako první se přihlásil pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Farský. Můžete, děkuji.
Důvodem je to, aby mohl být přítomen zástupce předkladatele, který zde ve Sněmovně nesedí. Pan hejtman je na pracovní cestě ve Spojených státech amerických a pan náměstek by zde mohl v pátek ve 13 hodin být přítomen. Děkuji za podporu.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k zařazení dvou senátních bodů. Naopak my je pak vyřazujeme z programu. Jsou to dva body. A jako druhý po něm zařadit senátní návrh zákona týkající se Ústavního soudu. Děkuji.
Já vám děkuji. Pane poslanče, včera jsme hlasovali o některých vyřazeních, takže se nám aktuálně změnila čísla bodů.
Dobrý den. Bohužel náhle onemocněl zpravodaj a v tuto chvíli není nikdo, kdo by ji mohl zastoupit.
Vždy každé ráno nejprve ovšem je nárok na změnu pořadu. Souhlasil jste, jako první bod.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Za náš klub - my téměř všechny návrhy, které tady zazněly, podpoříme, až na ten poslední, a to proto, protože kolegyně Fialová je připravena vzít roli zpravodaje tohoto třetího čtení. Takže já bych doporučoval, abychom to neměnili a nechali to tak, jak to je.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Není-li tomu tak, tak se vypořádáme hlasováním s návrhy, které tu zazněly.
K připomínkám pana kolegy Bartoška. Hodnocení státních tajemníků ministrem je logické, tady byla námitka, neboť ministr ví nejlépe, jak jeho přímí podřízení pracují. Navržená úprava není nijak drsná. Připomínky ke kariérnímu řádu. Takže i po novele bude pořád výběr představených plně transparentní.
Děkuji, pane premiére. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. My jsme se bavili o důvodové zprávě, která zazněla, ale tady proběhlo něco jiného. Zde probíhalo dotazníkové šetření na vládě směrem k institucím, kterých se tento zákon týká, a my jsme se bavili se zástupci některých úřadů ve státní správě, kteří hovořili o tom, že oni k tomu měli výhrady a tyto výhrady nebyly zohledněny. Podle našeho názoru nikoliv. Proto vrátit vládě k přepracování, což byl ten první návrh, který jsme zvažovali i s kolegy třeba z dalších klubů, jsme skutečně zpřísnili a navrhujeme v prvním čtení tento návrh zamítnout.
Navržené změny v obsazování služebních míst představených mohou znamenat možnost zásadních zásahů do depolitizace a oddělení politického a odborného vedení služebních úřadů. Změny služebního hodnocení, zejména opuštění principu jeho výročního provádění, považujeme za netransparentní, neefektivní a pro státní zaměstnance nevýhodné a nedůstojné. Takto navržená právní úprava oslabuje postavení státního zaměstnance a jeho nezávislost," což - teď jdu mimo to, co říká odborový svaz - je samozřejmě proti tomu, co jsme před třemi roky tímto zákonem sledovali. Navržená změna znehodnocuje vztah mezi odborovou organizací a služebním úřadem a nechává na libovůli jednotlivých úřadů, kdo a na jaké úrovni bude se zástupci státních zaměstnanců jednat. To považujeme za nedůstojné." Závěr Odborového svazu státních orgánů a organizací: "S ohledem na uspěchanou přípravu, zásadní nedostatky návrhu a jeho potenciálně velmi problematické dopady vyzýváme jednotlivé poslanecké kluby, aby důkladně zvážily podporu pro tento návrh."
Děkuji.
Když se podíváme v rámci Evropy, tak je to zřejmé. Já jsem se teď vrátil ze Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě, to je nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace, WHO, kde jsem jednal s představiteli WHO, kteří jsou velmi zaskočeni tím, že nyní je tady tento návrh. A u nás ten problém zejména je, pokud jde o děti a mladistvé. To je ten základní problém. Je to zkrátka závislost. Dokonce podle WHO klasifikace mezinárodních chorob je kouření nemoc. Ty děti bohužel, a to také vyplývá z řady průzkumů, začínají kouřit v restauracích, barech, na diskotékách, v klubech. A to já považuji právě za ten základní problém, protože pak se s tím už těžko dá v budoucnu něco dělat. Kouření zkrátka je fenomén, který z mého pohledu ustupuje v té rozvinuté civilizaci, a ty důvody jsou právě ekonomické. Takže já si nemyslím, že my můžeme teď říct, že všechno je špatně, že restaurace krachují, pokud vyhodnocujeme ten zákon po 12 měsících. Vždycky mám rád ten zahraniční benchmark, to zahraniční srovnání. Ta po deseti letech účinnosti stejného zákazu kouření jako u nás vyhodnotila dopady toho zákona, které jsou jednoznačně pozitivní. To je ta skupina, na kterou my tímto zákonem musíme cílit primárně. Takže já pouze apeluji na to, abychom nedělali takovéto zásadní změny po 12 měsících účinnosti zákona. To je opět nepopiratelný fakt. Přičemž ale říkám, že je to velmi krátká doba, a chtěl bych tomu zákonu dát delší dobu na jeho osvědčení se. V konečném důsledku to bude mít dopad i do ekonomiky. To je ten základní problém. Takže nevím, co tady kdo chce obhajovat. Je jasné, že pro tabákové firmy tento zákon je špatně. To je samozřejmě to, co vadí těmto tabákovým firmám. Takže to je na úvod ode mě, případně ještě pak vystoupím v rámci diskuse. Dejme tomu zákonu čas aspoň několik let, a pak se pojďme sejít, pak pojďme na to udělat nějaký odborný seminář a pojďme vyhodnotit objektivně dopady toho zákona. Zákon o státní službě měl stabilizovat zaměstnance ve státní správě, dát jim garanci, že nebude docházet bezdůvodně k personálním rošádám, kdykoliv dojde ke změně nejvyššího vedení. Garantem za tuto stabilitu měl být právě státní tajemník. Zákon však už nepamatuje na situace, kdy státní tajemník požadovanou stabilitu nevytváří, ale naopak svými doslova mocenskými tahy personální úřad destruuje. A bohužel neexistuje žádný právní nástroj, jak tomuto řádění efektivně zabránit v krátké době. Již pět měsíců běží výběrové řízení na ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který rozhoduje o desítkách miliard korun, a nesešla se ani výběrová komise. Také se ptám, jestli je v pořádku, že státní tajemník nekonzultuje návrhy změny systemizace ministerstva se svým ministrem a posílá ho přímo do vlády. Nebo revidování způsobů odměňování zaměstnanců. Je akceptovatelné, že tato pochybení mu roky procházejí a ministři nemají nástroje na zjednání nápravy? Nemají. Bohužel jedinou možností je dávat výtky, stížnosti u náměstka ministra vnitra pro státní službu pana Postráneckého, ale v zásadě bez výsledku. Pro dokreslení paradoxu současné právní úpravy dodávám otázku k zamyšlení. Je správné, že ten, kdo státnímu tajemníkovi přiznává odměny, je náměstek ministra vnitra pro státní službu, který v zásadě jeho práci prakticky nezná? On s ním není každý den na Ministerstvu zdravotnictví, nebo obecně na jakémkoliv ministerstvu. Jsem již třetím ministrem, který kritizuje práci státního tajemníka na Ministerstvu zdravotnictví. V souvislostí s personální situací úřadu považuji toto jeho opatření za zásadní selhání ve funkci státního tajemníka." Dále napsal vytýkající dopis přímo státnímu tajemníkovi, kdy psal, cituji: "Personální situace na Ministerstvu zdravotnictví je velmi tristní. Více než čtvrtina služebních míst není obsazena. A tak dále a tak dále. Toto ostatně potvrzuje i můj předchůdce na ministerstvu, pan ministr Ludvík, a také řada vedoucích zaměstnanců, která napsala stížnost na pana státního tajemníka, ať už jsou to ředitelé hygienických stanic, nebo vedoucí na Ministerstvu zdravotnictví. Takže to je bohužel výsledek práce státního tajemníka. Podle výsledků toho dotazníkového šetření značná část zaměstnanců uvedené jednání pana státního tajemníka potvrzuje. Jako hlavní důvod označili práci, nebo osobu pana státního tajemníka. Proto současnou prodlevu ve vydávání rozhodnutí vnímají mnozí zaměstnanci se značným znepokojením. Tyto žádosti jsou státním tajemníkem ve velké míře zamítány. Domnívám se, že nikoliv. Nesouhlasím s jeho názorem, který pronesl, cituji: "Mohou odejít, protože přijdou jiní." Pokud zaměstnankyně pečující o malé dítě požádá o home office v rozsahu jednoho dne v týdnu a tato žádost je s velkým časovým odstupem zamítnuta, nepovažuji personální politiku na Ministerstvu zdravotnictví za zcela normální.
Je tomu tak.
Mám zájem o velmi krátké slovo, děkuji za něj.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. A jako první se hlásí pan zpravodaj do obecné rozpravy - nebo rozpravy. Není obecná, je třetí čtení, pouze rozprava.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako nově ustanovený zpravodaj tohoto sněmovního tisku vám, ale i hlavně panu předsedajícímu shrnul hlavní body, tak jak procházel tento poslanecký návrh celým legislativním procesem. Důležitá informace je, že vláda s tímto návrhem vyslovila souhlas. Důležitá informace je, že 30. 5. proběhlo druhé čtení, a vážený pane předsedo, nebyl podán návrh na zamítnutí, což je důležitá informace. A konečně k pozměňujícím návrhům, které se týkají samotné novely.
Prosím.
Já vím, že je tady nějaká dohoda. Určitě já budu podporovat, když tam poslanci načtou ty obchvaty. My chodíme se dívat na ty obchvaty. Břeclav, Přerov, Frýdek-Místek a další věci, Havlíčkův Brod, Rakovník. To je ta brzda," říká pan premiér, "pro normální život lidí i pro investice. Kdyby byl Přerov hotový, tak ta automobilka nebyla na Slovensku, ale na letišti v Přerově. Toto je první krok. Zásadní řešení je samozřejmě stavební zákon," říká pan premiér ve svém vystoupení.
Jako další je přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová.
Tato stavba původně v seznamu dopravních staveb u novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebyla a byla tam vložena pomocí pozměňovacího návrhu pana poslance Foldyny a paní poslankyně Matušovské. Vlastně mám k tomu několik důvodů, proč jsme ten pozměňovací návrh podali. My jsme minulý týden ve výboru pro životní prostředí měli kulatý stůl právě k výstavbě jezu u Děčína a tam se mluvilo nejenom o ekonomických dopadech, ale také o dopadech na životní prostředí a vůbec na efektivitu té případné investice. Ale já se budu držet životního prostředí, protože to je moje pozice jako předsedkyně životního prostřední v Poslanecké sněmovně. Takže schválit dneska stavbu, o které není vůbec rozhodnuto z pohledu životního prostředí, si myslím, že je velmi nevhodné. Současně od roku 2005 probíhá řízení EIA a několikrát bylo přerušeno a v tuto chvíli právě se čeká na Ministerstvo životního prostředí. Takže schvalovat stavbu, která vůbec nevíme, jestli se bude dát realizovat, mi přijde velmi nešťastné.
Zaprvé Ministerstvo dopravy, když zpracovávalo projekt splavnění Labe a vodní stupeň Děčín, muselo zpracovat také efektivitu. A ta vložená investice má návratnost 12 let. A argumentovalo se, jaký to bude zásah do životního prostředí. Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné. Prosím vás, to jsou velmi liché argumenty. Podpořme výstavbu splavnění Labe, protože naši předkové už investovali do vodní cesty 170 miliard korun.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Grospič.
Děkuji, pane předsedo. Tato věc se týká už dlouhodobého problému, který se týká spojení Prahy s Turnovem a Libercem přes Mladou Boleslav. Jedná se o konvenční železniční trať, která však svou kapacitou nevyhovuje dnes potřebám jak provozu osobní dopravy, rychlého spojení s Libercem, s Mladou Boleslaví, ale ani kapacitní přepravě pro automobilové závody v Mladé Boleslavi. Tímto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
A opravdu vás poprosím o klid v sále. Jestliže někdo potřebuje diskutovat, nechť tak činí v předsálí.
Takže takhle to vnímám já, že je to opět nějaký kompromis. A teď si ještě dovolím načíst legislativně technickou úpravu. Takže je to jenom zpřesnění odvolání toho, který paragraf nebo která část by měla mít odloženou účinnost. Nemění to obsah nebo logiku žádného návrhu.
Děkuji. Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu, to je blokem zákonů prvého čtení. A já vás opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat.
Dobré ráno, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.
Hezký den. Je to po dohodě s předsedou volebního výboru.
Tak. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Hlasování číslo 56, přihlášeno je 150 poslanců, pro 143, proti nikdo. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Lhůta na podání návrhů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny bude pondělí 9. července do 12 hodin.
Velice nás mrzí, že někteří kolegové vaším prostřednictvím nás uzurpují (?) tím, že nechceme zvýšit další důchody, nebo spíš odměny třeba pro ženy za děti atd.

Takže já tedy poprosím pana zpravodaje, zdali by nás mohl provést ještě dalším hlasováním.
A jenom upozorňuji, že nás poté čekají hlasování o dvou doprovodných usneseních, a já je tady za chvilku přečtu, takže samozřejmě to hlasování bude následovat.
Návrh zákona byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Ano. Takže dámy a pánové, máme tady první návrh na usnesení. Je to doprovodné usnesení, které jsem navrhl na výboru pro sociální politiku. Musím říci, že byl jednomyslně schválen a stanovisko garančního výboru v tomto případě je doporučující.
Bývalo zvykem v jiných volebních obdobích, pokud takové doprovodné usnesení vznikalo, že to byl samostatný bod. Nic proti tomu dnešnímu průběhu. Ale podle mě to není správná praxe. My schválíme zákon a hned si schválíme usnesení, že ho ještě příště vylepšíme a že ještě tohle, nebo tohle. Zvláštní bod jednání, usnesení, třeba usnesení Sněmovny vůči vládě, a pak to má smysl.
Bylo mi potvrzeno, že ta praxe je stále stejná. Takže, pane zpravodaji, vy jste tedy přednesl návrh usnesení. Není ho potřeba již opakovat. A my tedy budeme o tom návrhu prvního usnesení hlasovat. Návrh byl přijat.
Já si ho dovolím velmi rychle přečíst: "Poslanecká sněmovna a) upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné;
Já tedy zahájím hlasování. Výsledek - byl přijat. Já tedy tímto projednávání tohoto tisku končím. Nebo je nějaký... Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 13. června 2018 na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v rozpravě. Pardon, omlouvám se. Takže to se omlouvám, pane poslanče. Pan poslanec Benda byl přerušen při svém vystoupení. Tak, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji, panu místopředsedovi. Ty dvě minuty asi zvládnu, a dokonce nebudu sdělovat ani nic zásadního. Víte, že největší komplikace vyvolávalo ono maření spravedlnosti, diskuse, kterou jsme tady vedli velmi zásadním způsobem. Já jsem stále ještě přesvědčen o tom, že maření spravedlnosti, tak jak je předloženo, není ideálem a že může vytvářet jisté problémy. Přesto respektuji skutečnost, že jak vedení Ministerstva spravedlnosti, tak značná část této Sněmovny se domnívá, že je škodlivým skutkem, pokud jsou soudu předkládány falešné důkazy. To já si myslím také, že je škodlivým skutkem. Jenom si nejsem úplně jist, jestli toto bude vyřešeno zavedením nové skutkové podstaty maření spravedlnosti, a nejsem si jist, jestli v některých případech zejména civilních řízení nedojde k tomu, že řízení bude naopak prodlouženo, že naopak bude vstup trestního řízení do civilního řízení, začne vyšetřování -
Tak já vás tady, pane poslanče, s dovolením přeruším.
Závěrem mi dovolte říci: Myslím, že kolega Kolovratník se své funkce ujal velmi dobře, a za podpory všech ostatních kolegů z jednotlivých klubů jsme dnes ve třetím čtení. Já bych také ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili na procesu tvorby tohoto návrhu, a Starostové a nezávislí podpoří tento zákon.
Hlásí se prosím někdo ještě do rozpravy? Není tomu tak.
Tady připomínám, že jsou pouze dvě, jak ze strany pana poslance Kolovratníka, tak ze strany pana poslance Zahradníka. Za další, pozměňující návrh pana poslance Grospiče. A jako poslední bychom hlasovali o návrhu jako celku.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Procedura byla schválena.
Já už je číst nebudu, byly tady řádně načteny.